Byly předloženy panem poslancem Polanským, a krátce, jedná se o povinnost zprostředkovatele poskytnout součinnost při kontrole. Stanovisko garančního výboru: bez usnesení. Děkuji. Zkráceně, jedná se o povinnost nezletilých poskytnout údaje o svém zákonném zástupci. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Opět jenom zkráceně, jedná se o možnost vykonání zkoušky ze znalosti právních předpisů.
Kdo je proti? Návrh přijat nebyl.
Jedná se o prověřování povolení zaměstnávání cizinců při udělení oprávnění řidiče taxislužby. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.
Kdo je proti?
A pokud nebude nikdo proti, tak bychom jako poslední hlasování hlasovali o návrhu zákona jako celku.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Děkuji paní poslankyni Věře Adámkové. Nyní pan poslanec Janulík, připraví se pan poslanec Válek.
I když samozřejmě musíme brát v potaz, že to nejsou jenom dětští pacienti. Protože každá metoda, nejenom očkování, jakákoliv diagnostická, terapeutická, medicínská, metoda, je zatížena nějakou chybou. Proto je tam navrhovaná nějaká komise odborníků, a tak dále a tak dále, aby se ty věci posoudily. Tohle přesně od toho očekáváme a to chceme. Ale nicméně jestliže se očkuje nějakých, já nevím, přibližně 150 let, tak se podívejte, co se za těch 150 let událo, kam jsme se dostali. Takže já bych opravdu do toho už nevnášel žádné další aspekty, zůstal bych u toho návrhu, který tady přednášel pan ministr, a uvidíme, jak to život bude řešit dál.
Děkuji pan poslanci Janulíkovi.
Takže přesně to, jak to bylo řečeno, vývoj ukáže, a musíme myslet nejenom na děti, ale musíme myslet na celou populaci.
Děkuji, pane předsedající. Tak nejprve pozitivní. Proto mě velmi mrzí, že tady prostřednictvím pana předsedajícího není moje jmenovkyně - já jsem spíš její jmenovec - paní profesorka Válková, protože bych poznal podle toho, jak kýve, jestli se pletu, nebo nepletu. Odpovídá obecné koncepci odškodňování újmy na zdraví podle občanského zákoníku. Takto ten zákon byl, jak jsem to původně chápal, koncipován. Když to řeknu, jak to vnímám já, tak vlastně dochází k redukci pouze na ztížení společenského uplatnění a náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného a jeho osobu a domácnost. Vypouští kompenzaci nákladů majetkové újmy. Tímto návrhem by zcela bylo vyloučeno bolestné, odškodnění osobám blízkým za úmrtí nebo zvlášť závažné ublížení na zdraví očkovaného i jiné nároky očkovanému, jako ušlý výdělek, což obecně je všechno to odškodnění, které je definováno občanským zákoníkem. To znamená došlo by ke zúžení. Prostě tak to já vnímám.
Tak ti se jako přihlašovat už neměli? A to bylo nefér? Tak si uvědomte, že argumentujete každou chvíli úplně opačně, snad ani dialektický materialismus by takovýhle účelový výklad argumentů nedal. Dovolím si k tomu konstatovat, že my neblokujeme, my neblokujeme odhlasování rodičovského příspěvku. Mimořádná schůze k rodičovskému příspěvku je svolána na pátek na devátou hodinu ranní. Pokud to odložíte, tak děláte obstrukce vůči rodičovskému příspěvku a nechcete, aby byl přijat, nebo aby byl přijat odloženě. To je jednoduché jako facka.
Tak teď jenom připomínám, že zazněl procedurální návrh. Já nechci upřít slovo panu předsedovi Kováčikovi, pokud se vyjadřuje k tomuto procedurálnímu návrhu, ale měli bychom ho odhlasovat. Prosím, pane předsedo.
Já jsem chtěl jenom požádat, abychom bez dalších zbytečných řečí hlasovali o onom procedurálním návrhu. A na adresu pana kolegy Kalouska prostřednictvím vás, pane předsedající, ta řeč je u vás o koze, u mě o voze.
Aniž bych to dál komentoval, přistoupíme k hlasování. Zazněl procedurální návrh pana předsedy Chvojky. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nyní tedy přerušuji jednání 36. schůze Poslanecké sněmovny.
Děkuji. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Prosím třetí bod.
Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby se problematikou sazeb spotřebních daní zabývala na úrovni Evropské unie a do 1. prosince 2020 seznámila Poslaneckou sněmovnu s kroky, které v této věci učinila."
Děkuji. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. To byl poslední návrh. V tom případě velice děkuji panu zpravodaji. Já tento bod končím. A jako další jsme na dnešní odpolední jednání zařadili bod 207, což je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
Ráda bych začala prosbou. V první řadě jde o zachování zásady rovnosti občanů před zákonem, zásady obecné spravedlnosti a zásady legitimního očekávání. Dodržování a respektování těchto zásad má zásadní vliv na to, jak budou občané vnímat daný stát a politický režim, jak k němu budou loajální, a v neposlední řadě i to, jak budou sami ve svých každodenních životech přistupovat k dodržování právních norem i nepsaných norem morálních a etických. Pokud občané vidí a cítí, že samotný stát se ve své činnosti těmito principy a zásadami neřídí, nabízí se, zda se jimi budou řídit i oni sami. Zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče všech dětí do čtyř let byla varianta, o které paní ministryně Maláčová hovořila jako o reálné a prioritní ještě před pár měsíci, a bylo to tak správné. Selekce, kterou provádí při zvyšování rodičovského příspěvku vládní koalice nyní, je naopak neodůvodněná a diskriminační. Mnohem nespravedlivější, než by bylo například losování těch, kterých se toto zvýšení bude týkat. Zvláště v situaci, kdy prakticky obdobná koaliční většina v roce 2017 při zvyšování rodičovského příspěvku rodičům vícerčat přiznala tuto valorizaci všem rodičům vícerčat příslušného věku bez dalších omezujících podmínek, a najednou v naprosto identické situaci činí obrat o 180 stupňů a neváhá se současně označovat za vládu, která je prorodinná a které leží na srdci stav porodnosti a populační růst české populace. Praxe je odlišná, a nejen v tomto případě.
Není slyšet, prosím, přesuňte případně svá jednání jinam.
Dále zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Dovoluji si předeslat, že tento zákon byl rozpracován, když jsem přišla na Ministerstvo spravedlnosti letos v dubnu a převzala jsem tuto legislativní činnost, která byla v plném běhu, po doktoru Kněžínkovi. Cílem řešení tohoto problému je zejména problém vícečetných exekucí, takže se navrhují přijmout taková opatření, která omezí počet podávaných exekučních návrhů a zároveň zajistí, aby bezúspěšná exekuční řízení byla ukončována v odpovídající době, která by bránila hromadění takových exekucí. V zásadě všechna taková řízení by měla probíhat u soudního exekutora, který vede řízení, jež bylo proti povinnému zahájeno jako první. Pokud by však po obdržení návrhu soudní exekutor z rejstříku zahájených exekucí zjistil, že v okamžiku zahájení exekučního řízení bylo proti povinnému vedeno jiné exekuční řízení, měl by povinnost postoupit exekuční návrh soudnímu exekutorovi, který vede dříve zahájené řízení. Přechodná ustanovení k návrhu jsou založena na odlišném principu. Na základě přechodných ustanovení by řízení, která byla zahájena po účinnosti, měla být koncentrována k územně nejbližšímu soudnímu exekutorovi, který vede řízení zahájené před účinností návrhu. Princip jeden exekutor - jeden povinný zjednoduší i státní dohled a dohled nad soudními exekutory. Proti zavedení místní příslušnosti soudního exekutora hovoří nejvíce s ní spojená vázanost soudního exekutora na určité teritorium, přičemž jednotlivé oblasti se mohou zásadně odlišovat ohledně úrovně příjmu a majetku obecně na straně povinných a ohledně míry zadluženosti. Zároveň by došlo k tomu, že všem exekutorům by byl přidělován obdobný počet exekučních věcí. Předpokládá se osvobození od placení zálohy v případě exekuce k vymožení výživného na nezletilé dítě, náhrady újmy způsobené pracovním úrazem a tak podobně. Podle platné úpravy je zahájení exekuce pro oprávněného bezplatné. Za třetí, zastavení bezvýsledné exekuce po třech letech, což je také nutno zdůraznit, že tento instrument je důležitý. Zastavení takové exekuce bude povinností soudního exekutora, který bude rozhodovat i bez návrhu a souhlasu oprávněného. Práva oprávněného jsou chráněna tak, že mu je dána možnost složit na výzvu soudního exekutora další zálohu na náklady exekuce, a tím odvrátit zastavení exekuce. Návrh je v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu. V průběhu vývoje tohoto návrhu zákona jsem zaznamenala spoustu názorů s tím, že někteří exekutoři upřednostňují tzv. teritorialitu. Je potřeba je ovšem dokonale sladit tak, aby fungovaly v praxi. Děkuji za pozornost.
Hezký večer, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Je tady zde ten vládní, ten tzv. sněhulák, a potom tady máme bod 50, což je poslanecký návrh podepsaný průřezově napříč zástupci různých politických stran.
Příslušná časová struktura bezrizikové úrokové míry se vypočítá samostatně pro každou měnu a splatnost na základě všech informací a údajů příslušných pro danou měnu a splatnost. Stanovuje se transparentně, obezřetně, spolehlivě, objektivně a soustavně. Pro každou měnu a splatnost se na základě sazeb úrokových swapů pro úrokové míry dané měny odvodí základní bezrizikové úrokové míry upravené tak, aby zohledňovaly úrokové riziko. U každé měny se u splatnosti, jejíž úrokové swapy nepocházejí z hlubokých likvidních a transparentních finančních trhů, se k odvození základních bezrizikových úrokových měr použijí sazby státních dluhopisů emitovaných v této měně a upravených se zohledněním úvěrového rizika státních dluhopisů, a to za předpokladu, že tyto úrokové míry státních dluhopisů pocházejí z hlubokých likvidních a transparentních finančních trhů. Úprava o úvěrová rizika podle článku 44 odst. 1 se stanovuje transparentně, obezřetně, spolehlivě, objektivně a soustavně. Výpočet úpravy vychází z 50 % průměru tohoto rozdílu během jednoho roku. Úprava není nižší než 10 bazických bodů a vyšší než 35 bazických bodů. Platí to také, pokud jde o stanovení nejdelších splatností, u nichž lze odvodit úrokové míry na hlubokém likvidních a transparentním trhu a mechanismus pro zajištění hladkého sbližování s konečnou forwardovou mírou. Vyrovnávací úpravy podle uvedeného článku se použijí na extrapolované bezrizikové úrokové míry. Metodika k odvození konečné forwardové míry je stanovena jednoznačně tak, aby zaručovala výsledky scénářů vypočtených pojišťovnami a zajišťovnami. Stanovuje se transparentně, obezřetně, spolehlivě, objektivně a soustavně. Konečná forwardová míra nesmí obsahovat termínovou prémii, aby odrážela dodatečné riziko držení dlouhodobých investic. vázanost měny zajišťuje, že směnný kurz mezi touto měnou a eurem nevybočí z rozpětí, které nepřesahuje 20 % horní hranice tohoto rozpětí; nebo je splněno jedno z těchto kritérií: účast této měny v evropském mechanismu směnných kurzů; existence rozhodnutí Rady, které uznává dohodu o vázanosti mezi touto měnou a eurem; zakotvení dohody o vázanosti v právním přepočtu dotčené země, kterým se zavádí její měna. A pro účely písmene c) se zohlední finanční zdroje stran, které zajišťují vázanost měny. Koeficient měnového rizika je negativní a odpovídá nákladům na zajištění proti riziku, že se ve vázané měně hodnota investice, vyjádření v eurech, sníží v důsledku změn v úrovni směnného kurzu mezi eurem a touto vázanou měnou. Tento koeficient je pro všechny pojišťovny a zajišťovny stejný. Metody použité při určování referenčních portfolií jsou stejně pro všechny měny a země. Pro každou měnu a pro každou zemi splňuje referenční portfolio aktiv všechny tyto požadavky: v případě každé měny jsou aktiva reprezentativní pro investice pojišťoven a zajišťoven v této měně s ohledem na zajištění nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků vyjádřených v této měně; v případě každé země jsou aktiva reprezentativní pro investice pojišťoven a zajišťoven v této zemi s ohledem na zajištění nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků prodávaných na pojistném trhu dané země a vyjádřených v měně této země;
A co je nejsmutnější, vlády v této zemi byly odjakživa továrnou na legislativní zmetky, které se násilně upravovaly. Raději špatnou dokonalou normu než dobrou, ale nedokonalou. Chápu, že jde o rozpočet, jde o peníze. Těch pár miliard navíc by vláda uměla získat opět škrtnutím pera, nejen třeba škrtem dotací politickým neziskovkám nebo ukončením financování české vojenské přítomnosti v Afghánistánu, ale třeba větší adresností příspěvků rodičům tak, aby dávky nebyly zneužívány nepřizpůsobivými, jako je tomu v současnosti za této vlády. Ale tady vidíme ty priority, jaké má vláda. To znamená neadresné dávky nepřizpůsobivým ano, ale pracující maminka samoživitelka, té zvýšený rodičovský příspěvek přiznat nechcete. My v SPD chceme, aby se rodilo co nejvíce dětí řádným rodinám, které jsou přínosem naší společnosti a které dávají naději, že vychovají děti ke slušnosti a práci. Podpora takových rodin pak není žádný příspěvek, žádný dar, ale je to regulérní investice do budoucího zisku, který děti z takových rodin naší republice přinesou. Právě takovým rodinám, kde maminky šly předčasně do práce a pracují, odmítá dát vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM pár korun navíc. Trestáte ty, kteří nesedí doma, a pokud mohou, tak pracují. To je jaký signál? Že se vyplatí nic nedělat! Chybí tu dostupné bydlení, a co si budeme povídat, i práce za dobré peníze, z nichž bez podpory uživí mámu na mateřské s dětmi a zaplatí nájem nebo hypotéku. Ale pak neříkejte, že podporujete rodinu a slušné, pracovité občany. Na vašem hlasování uvidíme, jestli slova přejdou v činy.
V obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Richterová.
A řeknu k tomu ještě jeden jednoduchý argument. Jde skutečně o návrh, kde si člověk pouze může na začátku zjistit, že bude ta jeho celková částka o něco vyšší, ale nemůže s tím účelově nakládat. To je jedna věc, kterou chci uvést. A to je hrozně důležité, protože pak není nějaká motivace odkládat rodičovství. To je opravdu důležité. Týkají se jiných norem, zejména zákoníku práce. Takže jenom apeluji na to, abychom byli spokojeni s tím systémem, jaký máme, a snažili se ho jen drobně vylepšovat třeba tím mechanismem automatické valorizace. Děkuji za pozornost.
Další v pořadí je paní poslankyně Golasowská, kterou nevidím. Je omluvena.
Chtěl bych říci, že bohužel se s paní ministryní práce a sociálních věcí v máločem shodneme. Existuje výjimka, a to je zvýšení rodičovského příspěvku. A podporovali jsme ho i během vnitrokoaličních hádek o peníze. A samozřejmě ho podpoříme i v tom dnešním hlasování. Občanská demokratická strana ale současně bude prosazovat spravedlivé a rovné navýšení rodičovské všem, kteří na ni mají ze zákona nárok. Myslím si, že rozložení čerpání, a tedy i dočerpání celkové částky rodičovského příspěvku si rodiče volí sami, zákon jim to ostatně umožňuje, a v době, kdy se rozhodovali, mohli jen těžko předvídat, zda v budoucnosti budou, či nebudou mít nárok na dočerpání zvýšené částky.
Určitě by debata, tak jak řekla správně paní ministryně, měla směřovat na půdu ústavně-právního výboru, či do podvýboru pro insolvence a exekuce, či možná na nějakou ještě další pracovní skupinu.
Ano, děkuji. Ten návrh jsem zaznamenal, takže jsem svolal kolegy do sálu a budeme hlasovat o sloučení. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tímto jsme tedy rozpravu sloučili. Než budeme pokračovat, seznámím vás s omluvenkami.
Byli jsme první, kdo začal veřejně tlačit na změny zákonů a celého systému, který kdysi nastal zřízením soukromých exekutorů. Ale od počátku nám bylo jasné, že skutečně systémové řešení je jen jedno, a to je deprivatizace, tedy zestátnění exekutorů. To je cílem SPD. Tento návrh vládního zákona, který tady teď máme na stole k projednání, hovoří o soudních exekutorech, i když fakticky jde o soukromé instituce, jen s glejtem veřejnoprávnosti. Změny navrhované v tomto zákoně jsou do jisté míry zlepšení, ale neřeší jádro problému. Podle našeho hnutí SPD by bylo dobré, když exekuce bude spravovat jeden exekutor. Vládní zákon ale navrhuje, aby exekutor, který dostane pohledávku, ji předal tomu exekutorovi, který vede řízení, které bylo zahájeno jako první. Fajn, ale náklady na změny navíc nese věřitel nebo ve vyjmenovaných případech dlužník. Jelikož kdybychom přijali námi navrhovanou teritorialitu, pak má každý občan místně příslušný exekuční úřad, tak jako má soud, a nic se nemusí přeposílat ani řešit dalšími zákony. Nemyslím ale, že teritorialita, tedy místní příslušnost exekutorů, je samospasitelná. Zabrání sice skupování pohledávek anebo exekuční turistice, kdy nejatraktivnější destinací jsou či byli exekutorští gangsteři typu pana Vrány nebo Míky. Ano, kdyby se zavedla námi navrhovaná teritorialita exekutorů, tak Přerov přijde o pár miliard. Jak víme, nefunguje ani omylem nějaká samoregulace a kontrola zákonnosti v rámci Exekutorské komory. Problém je v samouzavřeném principu, kdy dosavadní vlády udělaly zcela trestuhodně z vymáhání dluhů byznys. Pokud je exekutor byznysmen, pak logicky tlačí na zisk a chce sedřít dlužníka na kost. A dosavadní vlády to podporují. Naším cílem v SPD je napomáhat účinně, na jedné straně, aby věřitelé dostali zaplaceno, a současně, aby dluhy nezničily dlužníky. A povedlo se mu zruinovat velkou část populace a dostat ji do dluhových pastí. K lidem, kteří jsou v exekucích, připočtěte prosím i jejich rodiny, které trpí lichvou a řáděním exekutorů také. Problém exekucí není dávno jen to, že si někdo dokola půjčoval na dovolenou, ale to, že jeden dluh se mu znásobil tak, že pak už z dluhové pasti nebyla cesta. A naopak, stát v momentě, kdy takto zadlužený člověk nezvládá platit třeba zdravotní a sociální odvody, ho doráží jednak vysokým penále a samozřejmě také DPH, kterou na exekucích stát vybírá v té nejvyšší sazbě. To, co tady předvádí vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM, tedy že nějak záplatuje díry v zákonech o exekutorech, je marné, protože to neřeší podstatu - a tou je chtivost zisku na straně jedné a bezbrannost obětí na straně druhé. Je to, jako chtít regulovat lišky, jak a nakolik smí oškubat kuřata. A ne proto, že by byla zlá, ale proto, že tak je stvořena. Podle nás v SPD je řešení jediné, a to návrat zpět ke stavu, kdy exekuce řešili soudy a soudní exekutoři, tedy zestátnění exekutorů. Při schvalování zákona o soudních exekutorech v roce 2000 byla hlavním argumentem předkladatelů tvrzená neefektivnost výkonu rozhodnutí ze strany soudů. To se však ukázalo jako účelová nepravda.
Jelikož nebyl přijat ani tento návrh...
Pardon, já vás přeruším.
Stanovisko garančního výboru nedoporučující.
Návrh byl zamítnut.
Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B paní poslankyně Pekarové Adamové, který se týká rozšíření rodičovského příspěvku i na prarodiče. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.
Návrh byl zamítnut.
Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D pana poslance Chvojky. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru doporučující.